Podle analýzy České asociace doktorandek a doktorandů se průměrná doba doktorského studia od roku 2002 neustále prodlužuje. Základním problémem je nízká úroveň doktorského studia, kdy studenti musí chodit do práce, aby vůbec toto studium mohli z finančních důvodů dokončit. Děkuji za vaši konkrétní odpověď.
Děkuji panu poslanci.
To samozřejmě mohu potom dále rozvést. Kreativita je tady celkem bezmezná. Ne do lidí, ale do betonu. Resort je vysoce podfinancovaný. Když pracují jako mentoři o prázdninách, tak za to mají 80 korun na hodinu. Děkuji za pozornost. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi. Tím jsme se vypořádali se všemi interpelacemi. Děkuji. Paní poslankyně, skutečně jste žádala velmi důrazně. V sedmé interpelaci pan poslanec Martin Lank bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci postoje České republiky k SA v OSN.
Vážený pane ministře, já se na vás obracím ve věci postoje České republiky k nedávné volbě do orgánů Organizace spojených národů. Ve stručnosti. OSN má komisi pro práva žen. Jejím členem se relativně nedávno stala i Saúdská Arábie. Jinak řečeno, na práva žen má mimo jiné dohlížet země, kde ženy například stále nesmí řídit automobil, bez povolení muže nesmí cestovat ani se vzdělávat. Podle šéfa neziskové organizace při OSN Watch je zvolení Saúdské Arábie do této komise zhruba stejné, jako by se obecně známý žhář stal šéfem hasičů. Členy této komise volí zástupci zemí, které jsou členy Hospodářské a sociální rady OSN. Tedy i Česká republika. Nejenom mě by asi zajímalo, jak hlasoval zástupce České republiky. Mé kolegyně realistky proto v tomto smyslu oslovily Ministerstvo zahraničních věcí podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Vážený pane ministře, vláda této republiky je volena občany této republiky. Jim je také odpovědna a má zastávat jejich názory a jejich postoje. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Konkrétně jde o částku 420 milionů korun. Odhadem má jít o dvojnásobek slíbené částky, tedy přibližně 840 milionů korun. Polovinu nákladů tedy ponesou kraje na svých bedrech. Obcí a měst, kterým s navýšením mezd řidičů přirozeně také vznikly náklady, kompenzace poskytnuta být nemá, nebo se s ní podle toho, co vím, nepočítá. Proč je tomu tak? Já to považuji za nepochopitelnou diskriminaci a skutečně nerozumím tomu, proč se jí tato vláda dopouští.
Prosím, pane ministře - proč se toho vláda dopouští?
Letos vláda k tomu z vládní rozpočtové rezervy přiklepla další peníze, což třeba kasu vyprázdnilo pro paní ministryni Valachovou, která přišla pozdě. Jestliže zbyly nějaké peníze, a státní rozpočet byl na ně vždycky štědrý, tak je to úplně v pořádku. Známe případy třeba ze Středočeského kraje, kde bydlím, kde tyto peníze byly rozdány na žákovské jízdenky nebo na zrušení poplatků ve zdravotnictví. Potom samozřejmě silnice ve Středočeském kraji vypadaly tak, jak v současné době vypadají. Kodifikovat to v zákoně podle mě není správné a já, který rozhodně jsem příznivcem toho, aby rozpočtové určení daní bylo nastaveno takovým způsobem, aby směřovalo k těm, kteří vlastně jsou - aby bylo decentralizováno, protože tam ty potřeby jsou daleko víc vidět a ty investice, nebo ty peníze jsou tam utráceny celkem rozumně. Ale stejně bych na druhou stranu chtěl upozornit, já jsem se díval na křivku investic, které jsou prováděny v krajích, a tato křivka stále klesá.
Děkuji.
Věnoval jste se zcela jinému tématu. Protože částka byla sumarizována, je to 840 milionů, tak vznesly kraje své požadavky.
Hezké dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve začneme omluvami. Ústní interpelace Nejprve interpelace na pana premiéra. Pan premiér Bohuslav Sobotka je dnes omluven a první interpelaci na premiéra Bohuslava Sobotku přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci kompenzace krajům kvůli zvýšení mezd řidičů, kterou vláda nedávno přislíbila. Problém představuje skutečnost, že rozhodnutí státu navýšit mzdy řidičů nedopadá do státního rozpočtu, ale do rozpočtů regionálních samospráv. Obcím a městům, kterým s navýšením mezd řidičů přirozeně také vznikly náklady, kompenzace poskytnuta být nemá, nebo se s ní alespoň zatím nepočítá. Abych byla dobře pochopena. Chápu a podporuji kompenzaci pro kraje. Nechápu však neexistenci kompenzace v případě obcí a měst. Ano, dokonce to považuji za nepochopitelnou diskriminaci a skutečně nerozumím tomu, proč se jí tato vláda dopouští. Může mi to pan premiér vysvětlit? Děkuji za písemnou odpověď.
Jistě se tak stane a my přejdeme k druhé interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci výcviku afghánských vojáků. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mohu rozumět tomu, když se soukromá společnost odkazuje na NDA, tedy dodatek smlouvy z hlediska důvěrnosti informací. Ještě chci doplnit informaci, že na můj dotaz vznesený na výboru pro obranu a týkající se výcviku afghánských pilotů nebyli přítomní zástupci Ministerstva obrany schopni odpovědět. Děkuji za vaši odpověď.
A škoda, že jste si nenašel tu chvilku a neodpověděl jste. A já jsem vás žádal, zda jste takto postupoval. Vyzvala vás k tomu 4. května i primátorka hlavního města Prahy poté, co jsme se všichni dozvěděli, že vítěz této soutěže odstoupil. Tady opravdu čas letí a vaše mlčení je bohužel víc než smutné.
Urgentní odpověď zařídit neumím, odpověď ano.
Vážený pane nepřítomný premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci nebezpečného šíření dezinformací v naší společnosti. Z rozhovoru vyplývají mnohé negativní skutečnosti. Považuji za velmi nebezpečné, že často dochází ke zpochybňování základních demokratických principů, zpochybňování nejen domácích institucí, ale i Evropské unie a NATO a našeho členství v těchto institucích. Šíření pocitu strachu a nálady, že všechny informace mohou být nějak jinak, samozřejmě vyvolává ve společnosti neklid. Ale to je asi cílem dezinformační kampaně. Aby nedošlo k nedorozumění, považuji za důležité zmínit, že věcná kritika založená na faktech je naprosto v pořádku a je nedílnou součástí demokratické společnosti. Jsem ráda, že ředitel BIS otevřeně promluvil o ruském vlivu a propagandě, které postupně rozkládají naši společnost. Jsou rizika, před kterými nesmíme zavírat oči. Děkuji za odpověď.
Obracím se na vás, vážená nepřítomná paní ministryně, možná do časového limitu se vejdu ještě s dalším tématem, ale to první, jak jsem nazval svoji interpelaci, je moje podezření na podle mého názoru závažné porušení zákona o státní službě. Chci se vás zeptat: vy jste v rozhovorech veřejně tvrdila, že jste na výběr vaší kamarádky paní Simony Kratochvílové na svoji (?) pozici na Ministerstvu neměla žádný vliv, že byla pouze jmenována státním tajemníkem. Teprve poté ministr vybere. A já vás žádám, abyste mi, paní ministryně, vysvětlila, proč jste si přes pozitivní doporučení výběrové komise v prvním kole nevybrala vítěze pana doc. Zvonaře, který je proděkanem Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vy jste si až ve třetím kole vybrala svou tehdejší spolubydlící a ředitelku kanceláře, dnes bohužel nechvalně mediálně známou Simonu Kratochvílovou.
Zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi případně, kdo žádá o vydání karty náhradní. pan poslanec Josef Vondrášek z osobních důvodů, pan poslanec Václav Votava z osobních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula z osobních důvodů, pan poslanec Jan Zahradník z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Zavadil do 13 hodin bez udání důvodu, paní poslankyně Kristýna Zelienková z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů a konečně pan poslanec Marek Ženíšek z pracovních důvodů. Tolik ve stručnosti omluvy. Dnešní jednání zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace A my zahájíme první interpelací. Pan poslanec Leo Luzar, který má první interpelaci na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou, ale evidentně přítomen je. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Prosím, pane poslanče.
Vážená paní neviditelná ministryně, ač přítomna, v sále není. Takže budu hovořit v záznamu a snad buď dorazíte, nebo si to poslechnete. Bohužel se asi odpovědi nedočkám...
Paní ministryně bohužel přítomna není, a proto není splněna podmínka, bohužel, která tam byla. A i přesto, že jsem se snažil a umožnil jsem paní ministryni těch pár sekund, aby přišla, tak ona stejně nepřišla. Takže musíme splnit podmínku, kterou Sněmovna určila, omlouvám se, pane poslanče, a tudíž přerušuji tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová odpověděla na interpelaci pana poslance Jiřího Valenty ve věci národního elektronického nástroje. Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti paní ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Vzhledem k tomu, že paní ministryně taktéž není přítomna, dokonce je omluvena, tak ani neotevírám rozpravu, protože paní ministryně je na zahraniční cestě.
Chci vás upozornit, že z veřejně dostupných zdrojů, z internetu, a dokonce z webových stránek Autoklubu ČR, tedy žadatele, je známo, nebo jsem dovodil, že žádná taková akce neexistuje. Neexistuje žádné Mistrovství Evropy cestovních vozů, ale pouze pohár. Žebříčkový pohár.
Pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá.
Vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen. Děkuji, že jste dneska přítomen na interpelacích, neboť během těch 14 dnů jsem se odpovědi nedočkal, tak budete mít příležitost dneska. Společnost ČEZ, která vlastní písnické sídliště, se rozhodla těch 739 bytů a celé prostranství sídliště prodat. Vítězem tendru se stala společnost Kennial, která ovšem dva dny před lhůtou pro zaplacení oznámila letos, že nezaplatí a odstupuje ze soutěže. Důvodem jsou podle společnosti ČEZ právní vady a žaloba nájemníků na určení vlastnictví. Zda už uvažujete o výzvě společnosti ČEZ, aby celou soutěž zastavila a učinila přímou nabídku nájemníkům.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já teď nebudu citovat ten dopis... Pravděpodobně jste ji neobdržel. Do obchodního vedení společnosti ČEZ a. s. tedy nemůže Ministerstvo financí zasahovat a udílet jí pokyny, jak má postupovat. Není to tedy žádné vydírání nebo nějaká výhrůžka. Tato interpelace je primárně podávána tady na předsedu vlády. To už jsme tady slyšeli. Předseda vlády má stejné informace jako vy.
Tak musím malinko jenom rozporovat tu skutečnost, že by primárně mířila interpelace na pana premiéra. Ale samozřejmě i na vás, protože vy jste ministr financí a Ministerstvo financí vykonává akcionářská práva ve společnosti ČEZ. To znamená, troufnu si říci, že to je naopak. Na vás je ta hlavní. Prosím, jednejme. Zastavme tu soutěž.
Děkuji.
A uvidíme, jak to prostě dopadne.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, opakovaně jste tvrdila, že v rámci Investičního programu 133510, kvůli kterému byla obviněna vaše náměstkyně a blízká přítelkyně, nebyla letos vyplacena ani koruna. Protože vás tady zde nevidím, tak odpověď asi okamžitě nedostanu.
Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Antonín Seďa má interpelaci pátou na pana ministra financí Ivana Pilného ve věci důchodů.
Vážený pane ministře, v rozhovoru pro deník Právo jste vyslovil prognózu, že penzijní systém samozřejmě dojede dřív nebo později. A navrhujete řešení, že lidé nad 65 let si buď našetří na své penze, nebo budou muset pracovat zřejmě až do své smrti.
Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, žádné ministry... a mám, i pane ministře. Zahajuji třetí jednací den 59. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. V tom případě nemáme ani o čem hlasovat, protože ministr školství je omluven. A tu projednat můžeme, paní ministryně Karla Šlechtová je přítomna.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, musím osobně přiznat, že nejsem příznivcem sáhodlouhých debat, často se točících v kruhu, ve kterých se stejně nic většinou nevyřeší. Všem se omlouvám, ale poskytnutá písemná vyjádření paní ministryně jsem si vyhodnotil jako obsahově zcela nedostatečná, zavádějící, vyviňující se z jakékoliv odpovědnosti a také až podezřele nekonkrétní. Co je to vlastně NEN, o kterém tady dnes bude řeč? Nyní si dovolím uvodit celý problém rámcovou citací z časopisu Veřejné zakázky, jehož redaktorem je například i ředitel odboru práva, veřejných zakázek a koncesí MMR. Cílem MMR bylo nabídnout zadavatelům státem placenou alternativu komerčních nástrojů." Do této chvíle bylo, dle mého názoru ještě všechno v pořádku. Ale v příspěvku se pokračuje: "Když zadavatelé nechtěli používat NEN ani zadarmo, začali na MMR objevovat myšlenku na zavedení povinnosti využívat NEN pro všechny zadavatele. Projektu se však lepí smůla na paty, ÚOHS označil průběh zakázek, ze kterých NEN vznikl, za nezákonný." Toto konstatování u mne vyvolalo vlnu pochybností a o celý problém jsem se začal blíže zajímat. A z pouhého podezření rázem začal před mýma očima růst státem zanedbaný a následně i minimálně a také nesprávně řešený problém. A blížím se již k samotnému jádru věci. Někteří dodavatelé jsou vyšetřováni a některým bylo dokonce i sděleno obvinění.
Další problém souvisí s rostoucím podílem produkce vydávané v elektronické podobě. Národní knihovna nemá odpovídající infrastrukturu a dostatečný počet pracovníků, kteří by tyto tituly systematicky shromažďovali a zpřístupňovali čtenářům. Přitom podle projektu měla tato instituce zajišťovat trvalé uchování digitalizovaných fondů pro krajské a další knihovny v republice. Knihovníci ve svém prohlášení uvedli, že Národní knihovna ztrácí svou národní a mezinárodní prestiž.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože jsem ho ale četla, tak jako poslanec pro něj hlasovat nebudu. A tam jde o další vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, o podporu schopnosti učitelů ocenit sami sebe, nebo posílit jejich realistické sebehodnocení. A třetí věc je finanční motivace, to znamená dostatek prostoru pro ředitele, aby mohli práci jednotlivých učitelů v souvislosti s jejich profesním růstem řádně ocenit. Zvládnete to, i když to neprojde?
Děkuji paní poslankyni.
Zadruhé musím přesto připustit jako rozumně uvažující člověk, že může nastat varianta, že kariérní řád neprojde. Já se omlouvám, ale to vlastně de facto v tom kariérním řádu je. Jenom tak jako...
Není to ani tak otázka jako prosba. Nevylučuji, že kariérní řád projde. Já tomu nepomohu.
Paní poslankyně Markéta Wernerová bude interpelovat pana ministra financí Ivana Pilného ve věci účinnosti přestupkového zákona. Děkuji paní poslankyni.
A já se vás tážu, protože o tomto případu podle médií minimálně od roku 2016 jste informována a tehdy jste se vyjadřovala, že
Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně.
Bohužel jsem narazil na další problém, a to že v rejstříku nejsou uvedeny strany, které ukončily svou činnost. Unii svobody nebo Věci veřejné se vám nepodaří v rejstříku dohledat, byť podle zákona má být v rejstříku veden i záznam o ukončení činnosti. Vaši podřízení si to vykládají tak, že stranu prostě z rejstříku vymažou úplně a údaje o ní nejsou vůbec dostupné. Upozorňoval jsem na to několikrát, a reakce žádná.
Policie tady není od toho, aby vozila nižší úředníky z Hradu, a snad to tak necítím sama. Děkuji za písemnou odpověď.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován na 24. místě se svou interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci programová dokumentace. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Byl jsem upozorněn, že schválené prostředky dosud nelze čerpat, protože není schválena příslušná programová dokumentace. Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví a dostal jsem informaci, že program je těsně před schválením, že probíhají průběžné konzultace s Ministerstvem financí. Požádal jsem tedy o stanovisko Ministerstvo financí a dostal jsem odpověď, že co se týče připravovaného programu, Ministerstvo financí zaslalo Ministerstvu zdravotnictví celou řadu připomínek. Žádná se přímo netýkala akce, na kterou jsem se dotazoval. Připomínky se týkaly rozpočtově nezajištěných zdrojů na připravovaný program, nedostatečného zdůvodnění účelnosti a efektivnosti navrhovaných veřejných prostředků, neujasněnosti priorit, možné duplicity s EU programy či nevhodnosti a nepřesnosti některých indikátorů. Dále si Ministerstvo financí vyžádalo rozčlenění některých parametrů, vyjasnění či úpravu konkrétních pojmů a některé další záležitosti technického charakteru. Tato komunikace odešla z Ministerstva financí 20. března a k otázce našich připomínek s námi nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví od té doby nijak komunikováno, ani po pracovní úrovni. Nemůžeme ale vyloučit a předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví nyní jedná s účastníky připravovaného programu a že připravuje podklady pro Ministerstvo financí v reakci na naše připomínky. Vážený pane ministře, dovoluji si vás požádat o učinění kroků, aby uvedený program mohl být schválen a aby bylo možné prostředky co nejdříve čerpat.